Je to ochrana výživného na nezaopatřené děti dle zákona o státní sociální podpoře.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Je to technická úprava na základě požadavků České národní banky a bankovního sektoru.
Děkuji. V hlasování číslo 325 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo.
Jsou to návrhy, které vyplývají z usnesení ústavně-právního výboru, čili stanovisko doporučující.
Děkuji. Návrh byl přijat. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. To by měly být všechny návrhy.
A já bych vás poprosil, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Ano. Zeptám se ještě na stanovisko výboru.
To vám říci nemohu, protože ho... Máme tam: návrh zákona jako celek - doporučující.
Kdo je proti? Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovatelce. Děkuji. Ještě jsou zde další tisky. Takže nyní již k bodu Prosím, můžete hovořit.
Přistoupíme k hlasování. Takže máme návrh na zamítnutí.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Za čtvrté pověřuje předsedkyni výboru, aby předložilo toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.
Děkuji.
Děkuji.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.
S tou vás potom seznámím, stejně tak jako se stanovisky výboru k jednotlivým předloženým pozměňovacím návrhům. Je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny a kolegyně Helena Válková vás s tím také seznámí. Za zpravodaje tedy říkám, je to v souladu s tím, co bylo projednáváno na ústavně-právním výboru. Už jsem tady k této věci vystupoval jak v prvním, tak ve druhém čtení. Zaznělo tady díky směrem k předkladatelům. KDU-ČSL toto vítá jako důležitý nástroj ochrany toho nezabavitelného minima. Je to dokonce protiprávní, nicméně pokud tedy tady právo nedokáže tomuto zabránit, tak právě ten institut chráněného účtu je naprosto oprávněný. Čili já děkuji za ten návrh. Dává to skutečně smysl a je to ku prospěchu. Čili není to nic, co by je nějakým způsobem dramaticky zatěžovalo. Ten návrh v zásadě jde zjednodušující cestou a je ku prospěchu všech a hlavně, měl by být v praxi uplatnitelný a realizovatelný, a to i ze strany bankovního sektoru. Je to první a důležitý, ale už jsme tady včera debatovali o novele insolvenčního zákona, která je podobně důležitá. Je to ku prospěchu všech dlužníků, je to ku prospěchu ale i věřitelů. Prostě to prostředí tady musí být funkční a vybalancované tak, aby plnilo to, co plnit má.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič.
Nicméně stále je to jenom malý krůček a je to řešení už nějakých následků.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně když jsme se dívali na ten návrh, tak on samozřejmě není ideální, máme k němu nějaké výhrady, ale nejsou tak zásadní, abychom tento zákon nemohli podpořit. Zároveň mi dovolte poznamenat, že podporujeme ten čtyřnásobek minima. Z tohoto důvodu bohužel tento návrh nepodpoříme.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím
Je nepochybné, že stávající účty v bankách jsou účty otrocké, protože umožňují zkrátka to, že mohou být exekuovány nezabavitelné částky nebo nepostižitelné částky. Má to fatální vliv na náš trh práce, na naše zaměstnance, zaměstnavatele. Chtěla bych zareagovat na debatu. Určitě ten návrh, tak jak je předložen, má velkou hodnotu v tom, že chrání prostředky od okamžiku založení chráněného účtu. To je obrovská přidaná hodnota. Také má hodnotu v tom, že dává jasné povinnosti a časové povinnosti bankám, exekutorům a přináší povinnost spojování účtů. Vzpomínal to tady Patrik Nacher. Je to podmínka všech zaměstnavatelských svazů. A stejně tak zmíním stanovisko Soudcovské unie. Tedy Ministerstvo spravedlnosti. Věcná východiska a ani legislativní zpracování nezajišťují funkční a v praxi jednoduše aplikovatelný režim. Návrh poctivé, ale nepříliš finančně gramotné povinné excesivními povinnostmi a odpovědností povede do pasti. Na druhou stranu sankce mohou být poměrně bezzubé. Například než dojde k provedení výkonu rozhodnutí. Vzhledem k minimální měsíční prodlevě dle odstavce 7 může nepoctivý povinný peníze z účtu stihnout vybrat.
Jeden příklad za všechny. Myslím si, že trestní represe velmi úzce souvisí s dluhovou problematikou. Nepodmíněně odnětím svobody by se měli dlužníci trestat opravdu jen ve výjimečných případech. Náklady řízení, náklady na pobyt ve vězení, přeplněné věznice a ve finále i vlastně potrestání dětí, protože dítě lepší životní úroveň tímto prostředkem rozhodně nezíská, ale má z jednoho rodiče kriminálníka. Proto bych předpokládala, že se najde a využije se ten vhodný nástroj, jako jsou veřejně prospěšné práce, právě dát dlužníkovi podmíněný trest s dohledem, s povinností dluh uhradit v plné výši. A samozřejmě otázka, a vím, že ta je výbušná, zamezení požitků pro dlužníka v širokém rozpětí možností. Závěrem několik dalších poznámek. Myslím, že ty skupiny, které tady jsou, jsou velmi rozdílné. Musí se změnit myšlení ve společnosti. A tak doufám, že to, co zde zaznělo, ty výhrady, by k tomuto mohly přispět.
Prosím, paní poslankyně.
A po 13 měsících už jsme rozběhli jednání, ale když jsem odcházela, tak jsem ji nemohla dokončit. - schopné se dohodnout, aniž by potřebovalo být nařízeno soudní jednání.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Je 11 hodin 48 minut, poslanecký klub hnutí ANO požádal o přestávku v délce 15 minut.
Děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku paní předsedkyně Pekarové Adamové.
Děkuji moc, že jste mi udělil slovo teď, protože bych chtěla reagovat faktickou na vystoupení předřečnice, paní poslankyně Fialové. A to jenom bych chtěla říct, že výbory jsou ze své podstaty otevřené. Je to vlastně tak, jak v demokratickém zřízení to má být. Já nemůžu za to, že paní poslankyně nezná jednací řád.
Garanční výbor byl bez stanoviska.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Garanční výbor doporučil.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor nezaujal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Tak to je zřejmě vše. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tu taky požádám, aby zaujala své místo. Děkuji. To byl ten jediný hlas proti myslím.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budu velmi stručná. Toto jsou dva hlavní důvody, proč zákon o náhradním výživném vzniká. V tuto chvíli pracujeme bohužel pouze s odhady. Jak jsem zmínila, jedná se o 24 tisíc dětí. To znamená, když my jsme začali o náhradním nebo zálohovaném výživném v Česku diskutovat, tak Slovensko před 15 lety tento zákon zavedlo. Za extrémně důležité považuji vymáhání práva a tuto oblast řeší sněmovní tisk 899 , to znamená, náhradní výživné nesmí být nikdy samoúčelné. Klíčové musí být, aby společnost přestala tolerovat to, že rodiče neplatí na své děti a aby se tyto neplacené alimenty po neplatičích začaly vymáhat. Ještě poslední zmínka. K návrhu zákona jsou předloženy dva pozměňovací návrhy. Dovolte na závěr, abych zmínila, že tento zákon je o tom, že placení výživného je normální. Proto vás prosím o podporu tohoto zákona.
Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, není asi překvapením, když řeknu, že se velmi a velmi přimlouvám za to, abychom tento vládní návrh zákona o náhradním výživném schválili.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Všichni si určitě přejeme, aby tato katastrofa byla vyšetřena co nejdříve, aby byl potrestán viník a aby mohl být hnán k zodpovědnosti. Já ho tedy cituji: "Vzhledem k prchavé chemické povaze jednoduchých kyanidů, jejich pohybu a krátké životnosti ve vodním toku lze dnes, tři týdny od počátku kyanidové otravy, pouze spekulovat, co se asi mohlo přihodit. S daleko větší pravděpodobností lze usoudit, co se spíše přihodit nemohlo. S vysokou pravděpodobností byla příčinou spíše nedbalost, nehoda či havárie. Existuje celá řada daleko méně nápadných způsobů, jak se zbavit kyanidů, než je vylít do řeky. Dle svědectví rybářů zde ale k žádným úhynům nedošlo. Oxidace kyanidu chlórem nebo chlornany v alkalickém prostředí patří mezi osvědčené chemické metody oxidace a detoxikace kyanidů. Je jisté, že se Česká inspekce životního prostředí snažila zveřejnění o původu otravy oddálit.
Poprvé to zaznělo od vás. Samozřejmě že může existovat spousta pochybností a spekulací, protože ta firma patří do svěřenského fondu pana premiéra. Neustále se musíme přetahovat, jestli je to dobře, špatně, kdy, a nakonec z toho vypadne páteční odpoledne. To mě mrzí. To mě mrzí lidsky.
A pokud si něco myslíte, tak dejte trestní oznámení. Stejně jako pan poslanec Blaha. Aspoň to jsem nezvoral. To mi nemusíte věřit, někteří z vás asi ani věřit nebudou, ale já jsem to tady prostě musel říct. Politika je politika, na tom se všichni shodneme. Občas říkáme věci, za které se možná tak trošku stydíme, a potom mezi čtyřma očima si je vysvětlujeme. Ale ono to pak vždycky trošku přesáhne někde nějakou mez. Prostě to se musí vyšetřit! Na druhou stranu já nejsem ani vyšetřovatel, ani státní zástupce, ani policejní prezident, ani ministr vnitra. Teď to nevyšetřujeme ani my. No já opravdu nevím. Já jenom říkám jednu věc. A víte, proč to říkám? Ale to právě je přesně to, co si určitě zadala Policie České republiky v těch posudcích. V těch znaleckých posudcích. V těch vzorcích. To je i to zmatení asi, na které se ptal pan poslanec Blaha, že se tady mluvilo o počtu vzorků. Ale těch vzorků bylo daleko víc, protože tam odebírala celá řada subjektů. Inspekce životního prostředí je jenom střípeček, ona není vyšetřovatel v tuhle chvíli. Prostě tam skutečně to vedl vodoprávní úřad, Česká inspekce byla jedním ze subjektů, které se na tom podílely. To znamená, oni se dostali do mediálního tlaku, na který vůbec nejsou zvyklí. Protože oni těch vodních havárií nebo jiných havárií vyšetřují stovky. Stovky ročně. Bezpochyby, veliká. Závažná a je to katastrofa. O tom není vůbec potřeba diskutovat a nikdo to nezlehčuje. A tak dále. To nebyl zmatek v tom, že oni by to neuměli dělat. Oni se jenom dostali do situace, že se to vyšetřovalo vlastně v přímém přenosu v podstatě. A to si myslím, že je i něco, kde prosím já jsem to bral před těmi krajskými volbami, že to bylo využito, zneužito, prostě někým, že tam byly ty billboardy, jak kdo otrávil Bečvu.
Protože není to samozřejmě jenom náhradní výživné, co děláme pro zlepšení situace při neplacení výživného. A také za chvíli budeme projednávat chráněný účet, kde máme širokou politickou shodu napříč politickým spektrem, že chceme absolutně a radikálně chránit jako nezabavitelnou částku výživné. To si myslím také, že prospěje k řešení situace.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já bych jenom chtěla připomenout podstatu té debaty, že jde o vyrovnání šancí dětí. Ale je to řešení, které bude prakticky fungovat. A soudy to ne vždycky zohlední dostatečně rychle. Když se počítá, co přinese státu dlouhodobě největší benefit, tak je to větší zacílená podpora na děti z chudých rodin. Takže to je shrnutí. Proto i předkládám za Piráty pozměňovací návrh na celou dobu nezaopatřenosti včetně studia. Děkuji za pozornost.
Tak to se omlouvám.
Dobrý den, dámy a pánové. Tak já bych řekl také pár slov a rád bych zde hájil pozici třeba mužů. Třeba mužů, kteří se starají o své děti, platí na ně. Já platím na čtyři děti. A nevidím jediný důvod, proč bych měl jako daňový poplatník platit ještě na další nezodpovědné tatínky. Já nezpochybňuji ušlechtilý záměr předkladatelů tohoto zákona, ale řekněme si, k čemu to povede. Já teď platit nebudu. Čili my se zase snažíme něco, co je lidská přirozenost, co je věc, jak se lidé chovají, někteří vychovají děti výborně, někteří hůře - snažíme se na to napasovat stát, aby to za nás nějakým způsobem řešil. V době, kdy čelíme obrovskému státnímu dluhu, zavádíme další sociální dávku. A zase se snažíme říci, tak něco v té společnosti je a stát se postará. Ale stát, to jsou ti daňoví poplatníci v první řadě. A nakonec vám dojdou i peníze těch druhých. Čili tohle je jeden ze zákonů, který jde přímo tímto směrem. Já ho z tohoto principu nemohu podpořit a Trikólora pro něj nebude hlasovat.
Děkuji panu Václavu Klausovi.